A o to se dnes snažíme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Během vašich vystoupení mi pípla notifikace, že novináři z Deníku N již zveřejnili celý audit, a můžete se na něj podívat. A jediná výmluva, kterou můžete použít, je to, že to je v angličtině. Ale věřím, že tak kompetentní hnutí nebude mít s vytvořením překladu vůbec žádný problém.
Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, pak budou následovat faktické poznámky pana poslance Plzáka a pana předsedy Filipa.
Děkuji za slovo. Jedna věc je hádka o zveřejnění, či nezveřejnění. To podstatné je naše ústavní úloha, která je kontrolní nad vládou. To ano. To je ta úloha zákonodárná. Ale pak je ta úloha kontrolní. A to by mělo být úkolem Poslanecké sněmovny, aby svou kontrolní rolí dohlédla na to, že ty škody budou minimalizovány. Ale k tomu vy nemáte odvahu ani za hamáček. Vy se vykrucujete a kroutíte jako uličníci, kteří rozbili okno, ale tváří se, že to okno je celý a rozbitý není. Takhle se nikam nedostaneme.
Podali jsme ústavní žalobu, která dodneška na Ústavním soudu leží. Já toto stanovisko nijak nekomentuji, pouze pro oživení paměti ho tady cituji. K té debatě dneska na pražské radnici a jejich tiskové konferenci si myslím, že už tady bylo řečeno dost. To je prostě fakt, který potvrdila Rada hlavního města Prahy. Ale já se k tomu vyjadřovat nechci. A já vám ten článek, jeden z nich, rád přečtu, protože bohužel vážený pan kolega Kalousek tady není, ale kolegové mu to určitě vyřídí. Ministerstvo financí je nebývale štědré při odpouštění sankcí za zneužité dotace. Ukázal to audit Nejvyššího kontrolního úřadu. Adresnost mu zakazuje zákon. - Odmítlo zveřejnit! - Systém je podle mluvčího rezortu Ondřeje Jakoba v pořádku. Efektivita správy je dostačující, neboť je nutné vzít v úvahu její preventivní účinek, řekl listu Jakob. Opačného názoru jsou ale kontroloři. Je na libovůli ministra, komu se promíjí, bez jakéhokoliv odůvodnění, řekl Hospodářským novinám tehdy viceprezident NKÚ Miloslav Kala. Ministerstvo se hájí tím, že většina prominutých odvodů je na základě formálního pochybení, nikoliv zneužití dotace. Po kom konkrétně a kdy chtěl stát peníze, ale ministerstvo neuvádí, hájí se tím, že je vázáno mlčenlivostí. Dotace zůstaly i přeběhlíkovi Wolfovi. - Ministerstvo financí o trestných činech prokazatelně vědělo. Podle Hospodářských novin do února 2008 zákon neupravoval důvody pro prominutí sankcí za zneužité dotace. Ministerstvo se proto řídilo vlastní utajovanou směrnicí. Takže vážené kolegyně, kolegové, tolik jenom pár malých poznámek, jak to v minulosti fungovalo, jak to v minulosti za některých našich kolegů fungovalo. Potom mně tady jeden kolega dal právní stanovisko k možnostem zveřejnění dokumentu Evropské komise od Frank Bold Advokáti. Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany.
Jde především o prapodivné penězovody, kterými mizí miliony z kapes daňových poplatníků. V naší zemi by však příslušné zákony měly platit pro každého. Děkuji za pozornost.
Pan ministr Zaorálek chce reagovat?
A dokonce právě tím vyvolala jakýsi pocit, že se za tím něco skrývá, nějaký jiný konkurenční boj mezi galeriemi a podobně. Takže mě vlastně vadilo ne to, že to udělala, ale to, že vlastně tím vyjádřením příliš obecným a takovým zahaleným vytvořila podezření, že se opět v Národní galerii děje něco, co je netransparentní a čemu veřejnost nemůže rozumět. To byla moje výhrada. Já jsem byl přesvědčen, že od prvního okamžiku se mělo říct jasně: tady někdo porušil toto, toto, to, co jsem říkal jasně, porušil etický kodex. A etický kodex v takovýchto institucích znamená hodně. To porušování pravidel tady vlastně vstupuje okamžitě do byznysu. A tady se tohle musí oddělit. Musí se oddělit galerie, která hospodaří s veřejnými prostředky, a musí se oddělit ten svět obchodu a byznysu. Ve vážených institucích každý ví, že jsou věci, které může dělat, a jsou věci, které dělat nemůže. Já vím, že paní Prostě provedla celou řadu takových racionalizačních kroků, které se týkají techniky řízení, které se týkají finančních prostředků a zacházení s nimi. Prostě je to o tom udělat pořádek v této instituci. To je něco, co bych chtěl změnit. Proto si myslím, že mluvit o tom, vyjasnit to a ukázat, že dneska ty věci jsou transparentní, je pro mě strašně důležitá věc, a proto jsem rád za tuhle interpelaci i za to, že na to mohu reagovat. A tady to, co se říkalo, že nemáme vyšetřovat. Rozumíte, v každé takové instituci jste přece v situaci, že si říkáte, jak budu s těmito zjištěními zacházet. To je něco, co musíte vždycky znova zvažovat. My nejsme samozřejmě vyšetřovatelé, ale vždy si musíme říci, na jaké úrovni jsou ta naše zjištění, jestli je to to, co má smysl z toho dělat podezření ze spáchání trestného činu a podobně. Víte, že v minulosti se tady rozdávala trestní oznámení. Bylo trestní oznámení na pana Fajta, bylo odloženo. To není tak, jako že bych mohl rozdávat trestní oznámení na potkání. Beru to jako něco, co je velice vážná věc, to potom padá i na pověst toho člověka a má to celou řadu důsledků. Tím jsem si jist. Musíte uvést celou řadu věcí, aby to trestní oznámení mělo smysl. Proto si myslím, že člověk v tomhle musí postupovat velmi zodpovědně. Ale já si myslím, že postupujeme nejlépe, jak jsme schopni, a že i v tomto případě jsme udělali přesně to, co jsme měli. Rozumím, pane předsedající, já to tedy rychle ukončím. I když já jsem tam tu souvislost viděl, ale přesto to ukončím. Podívejte se, co se týče pana Budaka, tak já jsem tady řekl přece pouze to - a tady se mi vkládala do úst slova, která jsem já vůbec nepoužil. Řekli jsme, že porušení etického kodexu bylo tak zásadní, že to samo podle mě činí nemožné to, aby on pokračoval v této galerii. Tady bylo důležité to říci, protože i v této věci se rozesílaly petice, dokonce i ze zahraničí. A takhle to budeme vždycky dělat. Nevím, jak se to dělalo v minulosti, ale dneska my bereme každého -
Pane ministře, i vám skončila doba pro faktickou poznámku.
Ale reagovali na rozpravu. Víte, můžeme vytáhnout stenozáznam, co jste zde uvedl nebo neuvedl ohledně Budaka. Je to složité. Tak jestli někdo něco takového dělal a máte podezření, tak sakra podejte to trestní oznámení a nechte to někoho vyšetřovat a nehrajte si na vyšetřovatele, když to neumíte!
Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše.
Jenom bych chtěl poprosit pana ministra Zaorálka, my jsme včera hlasovali, aby se jednalo po sedmé hodině až do půlnoci. Tak si tam trošku ujasněte, proč se to celé protáhlo a že to byla velkorysost toho, že naši Piráti hlasovali pro to prodloužení, protože my to chtěli probrat. Ale nabrali jsme ten největší skluz právě kvůli tady exhibici pana premiéra Babiše.
Nyní pan poslanec Miroslav Grebeníček s návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nedoma v půlce listopadu propustila kurátora Budaka, kterého do instituce přivedl její někdejší ředitel Fajt.
Já si myslím, že ta kontrola je naprosto žádoucí. A pokud tady zaznívá služební zákon, který si vláda upravila tak, aby mohla nepohodlné lidi prostě vyhodit velmi rychlým způsobem, tak já řeknu jenom dvě věci. To je služební zákon. Větší vzkaz od člověka, který dokument nečetl a neovlivňuje své zaměstnance, jsem v životě neslyšel. To samé udělal premiér.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já jsem si tady udělal pár poznámek, ale to, co jsem chtěl říct, tak už jsme se tady kvůli tomu stihli pohádat, ale přesto to řeknu ještě jednou znovu jako názor svůj a částečně také hnutí SPD. Název toho bodu zní Konečné znění auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů. To je to, o čem se tady celou dobu mluví. To znamená, že tuto zprávu, kterou jsme nečetli, kterou známe z médií a o které se tady bavíme, bereme velmi vážně. Může to opravdu znamenat problém, ale také nemusí. Já se vrátím k tomu začátku, jaký je současný stav. Já si myslím, že v tomto případě jsou Piráti a demoblok rychlejší než tryskáč, protože tu zprávu nikdo nemá. Já se vyjádřím ještě k Evropské komisi, a teď budu mluvit sám za sebe. Víte, já bych byl rád, aby tu zprávu posoudily české orgány, česká ministerstva, české soudy, česká policie, české státní zastupitelství, protože my jako hnutí SPD k Evropské komisi nemáme důvěru. Nemáme důvěru. Takže bychom byli rádi, kdybychom se mohli vyjadřovat k rozhodnutím českých institucí a úřadů. A pokud můžu říct velmi stručně na závěr, hnutí SPD bude hlasovat pro to, aby nevznikly škody.
Já jsem nikoho neoznačil za informačně negramotného. To je přece úplně obvious, že každý sleduje, kde ta zpráva unikne. Proběhlo jednání na pražském magistrátu. Piráti nemají tento materiál, nebyl mi nikým poskytnut, nechali si udělat právní analýzu, dotazují se Evropské komise. V médiích již několik dní byly uvolňovány postupné informace. Jsou deníky, které tuto zprávu mají. Tak jen k tomuto dokumentu. My máme zatím vyjádření ombudsmanky Evropské unie, která tvrdí, že toto je významný veřejný zájem a ta zpráva může být venku v plném znění - 270 stran. Já si myslím, že se tam asi musí nějaké údaje anonymizovat, budou tam údaje o firmách, které třeba ze své povahy nejsou úplně veřejné, to samozřejmě znamená nějakou práci, ale nehrajme si tady na to, že nikdo to neviděl, nikdo to nečetl.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já vlastně už jenom navážu na předřečníka. On se nám tady rozmohl takový nešvar v souvislosti s tímto bodem - dělat ze sebe hlupáka, a tím dělat hlupáka i z ostatních, a tedy i z občanů České republiky. Prosím vás, netočme se tady na tom, jestli zpráva je k dispozici, nebo není ve chvíli, kdy jedním z bodů usnesení je právě požadavek na její zveřejnění. Stačí si požádat Evropskou komisi o to, aby takové svolení dala.
Já bych chtěl trochu poopravit to, co tady říkal pan předseda pirátské strany pan Bartoš. To není pravda, co vy jste tady řekl. Pan primátor ji má k dispozici a dal ji k dispozici pouze radnímu za pirátskou stranu. A radní za TOP 09 si stěžovali, že ji k dispozici nedostali.
Takže ten první návrh je -
Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Kubíček má k tomu připomínku?
To je nesmysl. Já nedokážu udělat závěr do 31. 1., ani kontrolní výbor.
Já myslím, že to je relevantní, je to více než šest týdnů. Pokud se to nestihne, tak se podá průběžná zpráva o tom, jak to probíhá v kontrolním výboru.
Takže já v tuto chvíli tento bod přeruším.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.
Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já nevím, co je Deník N. Já to nečtu, číst to nebudu. A druhá věc, byl tady zmiňován veřejný zájem. Tady často operoval s tímto pojmem kdekdo, ale ten nikde není definován v legislativě! Vy říkáte, že to vykládá ombudsmanka. A kdo dává právo ombudsmance vykládat, co je pod pojmem veřejný zájem? Až to bude v legislativě, až se na to budeme moci správně odkazovat, pak se o tom můžeme bavit.
Tak prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Odpověď byla jednoduchá: Evropskému účetnímu dvoru. Ale nejednali jsme o tom způsobem, který tady dnes vidíme. Jednali jsme o tom tím způsobem, že jsme svolali předsedy příslušných výborů Poslanecké sněmovny a bavili jsme se o tom, co uděláme. Změnili jsme kontrolní řád, zákon o kontrole jsme změnili, změnili jsme zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Protože tu veřejnou kontrolu veřejných prostředků v obcích a v krajích a ve fondech nechtěla tehdejší vláda. To je výsledek! A dneska si na to stěžujeme? Tak se pojďme do toho podívat!
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Pavel Bělobrádek a připraví se pan poslanec Marek Benda. Tak pane poslanče, prosím vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Z jakých zdrojů on vychází? Když se vám to hodí, tak obviňujete druhé, ale když se to týká vás, tak si změníte etický kodex. Když se to týká vás, tak děláte, že to je všechno jinak. Je to pokrytectví. Tady váš předseda a mnozí další obviňovali lidi. A stejně tak on tady používal data, která vy odmítáte používat.
Proč nám to prostě vláda nesdělí, co v té auditní zprávě je? Proč nám to prostě vláda nesdělí? My se budeme bavit o tom, jakým způsobem budeme minimalizovat škody. A druhá poznámka k panu kolegovi Plzákovi. Veřejný zájem se nikdy a nikde nedefinuje. Právě proto je to tento typ obecného pojmu. Protože musí být v jednotlivých případech vykládán. Nelze napsat toto a toto je veřejný zájem. Takových obecných pojmů máme v právu spoustu.
Nyní vystoupí zatím poslední přihláška na faktickou pan poslanec Pavel Plzák.
Dnes opravdu naposledy. Já jsem tomu prostě nerozuměl. A jestli říkáte, že veřejný zájem je někde definován, a právně, a teď nám to kolega Benda vysvětlil, tak o tom se taky můžeme bavit.
Standardní přihlášky. Takže vystoupí předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a připraví se paní ministryně Dostálová. Tak prosím, máte slovo.
A já bych taky něco přečetl. Cituji: Musíme postupovat standardně a dodržovat pravidla hry, pokud to samé chceme po členských státech. K obsahu auditu se nyní nemohu vyjádřit. Finální zpráva byla odeslána do České republiky a ta se k ní nyní může vyjádřit. Proces auditu ale není uzavřen, ještě může dojít k bilaterálnímu setkání obou stran. Až pak bude možné závěry zveřejnit pro veřejnost. Takže ani to, co jsem tady četl z těch citací, a určitě na to pan kolega Miroslav Kalousek bude reagovat, tak já neříkám, že to tak všechno opravdu bylo. Do jaké míry ty informace jsou relevantní, nebo ne, to opravdu nedokážu posoudit. Ale nic se nestalo, nikdo to neřešil, nikdo se neomluvil, ale v politice je to běžné.
Dále se omlouvá pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od -
Já se vyjádřím k tomu vystoupení, které tady četl pan kolega Faltýnek. To je v pořádku. A to je ta podstata, o které tu mluvíme, a to je to, co nechceme a čemu se snažíme tady zabránit. A ano, máte jistě pravdu, že o důsledcích ukončeného auditu Evropské komise, ukončeného auditu, o důsledcích, bude jednat Komise s českou vládou, to je v pořádku, tak to je. A my chceme, aby tato jednání probíhala pod kontrolou Poslanecké sněmovny, protože nevěříme, že vláda bude jednat v zájmu České republiky, ale máme podezření, že by mohla jednat v zájmu Agrofertu nebo Andreje Babiše.
Připraví se předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Tak, nepochyboval jsem, že prchalovská propaganda jistě přijde s nějakou minulostí, jak to běhalo v minulosti. Ty výbušné články, které jste četl, vyprovokovaly asi 27 trestních oznámení v tom roce. A tudíž ani já nevěřím některým novinovým článkům. Ale čemu věřím, je třeba zpráva OLAF, kde se jednoznačně píše o podvodu. Nám se prostě blíží škoda. Ujišťuji vás, že se nám blíží škoda. A naším společným cílem by mělo být tu škodu minimalizovat.
Nyní vystoupí předseda Pirátů Ivan Bartoš a připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek.